Vratislav Kutal, jeho bývalý šéf, který skončil u policie na konci roku 1993, pobírá výsluhy dodnes. Pokud budou v oběhu pořád nezdaněné peníze, pokud budou v oběhu špinavé peníze, a to nic jiného než špinavé peníze není, nemůžeme čekat, že se něco zásadně změní. To opravdu asi nemůžeme. Já bych z tohoto místa vzdor tomu všemu, co jsme tady slyšeli, chtěla poděkovat slušným policistům. Chtěla bych poděkovat jmenovitě panu Šlachtovi, kterého osobně neznám, viděla jsem ho jednou v životě, když mluvil na komisi pro kontrolu GIBS. Neznám ho osobně, ale chtěla bych mu poděkovat za statečnost, kterou zatím prokázal. Chtěla bych poděkovat všem slušným státním zástupcům za práci, kterou ve prospěch této společnosti odvedli.
Údaje o směru komunikace chybně vyhodnotil příslušník GIBS - zpracovatel spisu - Milan Vaculík. Sám to také před vyšetřovací komisí uznal. Na základě podkladů, které má vyšetřovací komise k dispozici, nelze prokázat, že by jednal úmyslně, nelze však vyloučit, že jednal z nedbalosti, a proto komise rozhodla podat trestní oznámení. Navíc minimálně neopatrným přístupem umožnilo, aby se chybné usnesení a jeho další interpretace staly součástí veřejného prostoru. Prověřování údajného úniku informací nemůže mít souvislost s prověřovanou organizační změnou, neboť GIBS je na policii nezávislý samostatný bezpečnostní sbor, a tudíž pro něj organizační změna v tomto případě nemá žádný efekt. Vzhledem k tomu, že vyšetřovací komise nezjistila žádné jiné informace, které by svědčily o únicích informací ze strany policejního prezidenta, nelze takovou hypotézu potvrdit. Zásadní pro prověřovanou organizační změnu byl následný výrok Jiřího Komárka o "brutálním úniku informací" ze strany policejního prezidenta. Jeho postup v současnosti prověřují orgány činné v trestním řízení. Ze shromážděných materiálů rovněž nevyplývá, že by Tomáš Tuhý a Zdeněk Laube určité informace z probíhajících trestních řízení poskytovali neoprávněným osobám. Nicméně podle informace zaslané NCOZ v září 2016 se počet policistů, kteří odešli v souvislosti se změnou, pohyboval v řádu jednotek. Obdobně se v řádu jednotek pohyboval počet příslušníků, kteří v této době ukončili služební poměr bez udání důvodů. Policejní prezident Tuhý, náměstek policejního prezidenta Laube a ministr vnitra Milan Chovanec ve výsleších popřeli, že by příslušné organizační opatření bylo připraveno a realizováno na základě politického zadání. Tuhý a Laube kategoricky odmítli spekulace, že byli pod údajným tlakem osob z politického a podnikatelského prostředí na odstranění Roberta Šlachy z čela ÚOOZ. Závěrečné vyhodnocení. Její příprava byla ze strany Laubeho a Tuhého značně podceněna a byla nedostatečně projednána s dotčenými subjekty. Tyto spekulace potvrzeny nebyly. Na základě shromážděných materiálů lze konstatovat, že jimi prezentované názory nebo záměry vycházely z nepřesné interpretace rozhovorů různých osob. Tato interpretace byla následně převzata a podporována státními zástupci v Olomouci. Z těchto informací vycházelo i Nejvyšší státní zastupitelství a obecně také ministr spravedlnosti. Jiří Komárek navíc veřejně prezentoval názor, který neměl podložen informacemi, jež mohl získat v souvislosti s jím zpracovávanou věcí.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpoví na interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem. Jako devátý v pořadí byl vylosován pan poslanec Stanislav Grospič, který však svoji přihlášku stáhl. Proto poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Tomio Okamura, který přednese svou interpelaci na předsedu vlády Bohuslava Sobotku.
Vážený pane premiére, média na základě informací od vašich vládních poslanců spekulují, že vaše vláda se obává přijetí zákona o referendu proto, že by údajně jeho přijetí vedlo k referendu o setrvání České republiky v Evropské unii. A teď vidíme výsledek. Přestože má vaše vláda zákon o referendu v programovém prohlášení, tak jste obelhali voliče a tento váš veřejný slib jste nesplnili. A prosím odpovězte jen ano - ne, nepotřebuji žádné dlouhé nic neříkající řeči okolo, jak je vaším zvykem. Moje otázky zní: Za prvé - vy sám přiznáváte občanům České republiky právo rozhodovat o tom, zda budeme, či nebudeme členy Evropské unie? Takže zcela logicky z toho plyne jediné, že jediným, kdo o vystoupení či setrvání může rozhodovat, není vláda ani Parlament, ale jen a jen občané, kteří o vstupu rozhodli. A jak vám jistě neuniklo, toto referendum o vstupu do Evropské unie nemělo ani žádné kvorum, které by limitovalo jeho platnost počtem zúčastněných voličů. Myslím proto, že přijímat omezení platnosti referenda počtem zúčastněných občanů je dnes nejen pokrytecké a nefér, ale samozřejmě to není ani demokratické. Nevadí vám, že zase podvedete občany?
Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpoví na vaši interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem. Jako další byl vylosován v pořadí pan poslanec Michal Kučera, který stáhl svou interpelaci. Na 14. místě byl vylosován pan poslanec Ladislav Šincl, který nyní vystoupí se svou interpelací na předsedu vlády. Máte slovo, pane poslanče. Na 15. místě byl vylosován se svou interpelací na předsedu vlády pan poslanec Michal Kučera, který ji také u mne osobně stáhl. Ale pana kolegu Zlatušku nevidím v sále, tudíž jeho interpelace propadá. Následuje se svou interpelací pan poslanec Michal Kučera. Máte slovo, můžete přednést svoji interpelaci. Já vám děkuji, pane poslanče, eviduji tento požadavek. Jako třetí v pořadí byl vylosován se svou interpelací pan poslanec Ludvík Hovorka. Takže vyzývám pana poslance Ludvíka Hovorku, aby přednesl interpelaci.
Je to vysoce zisková společnost, která poskytuje nadstandardní zdravotní programy. Já se vás chci zeptat, pane ministře, jestli si myslíte, že to je jediný způsob, kterým je možné vyřešit likvidaci společnosti Holte. Děkuji vám.
Já vám děkuji, pane poslanče, a slovo má pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.
Prostě ve chvíli, kdy se musíte řídit pravidly, která jsou pro státní příspěvkové organizace, tak se vám to celé rozplyne. Je to skutečně v této chvíli celkem zisková záležitost, ale přesně ve chvíli, kdy to převedeme jakoby na tu mateřskou Nemocnici Na Homolce, tak v tu chvíli to přestane fungovat.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte zájem o doplňující otázku?
Takže já si myslím, že řešení určitě je a vy jako zkušený manažer si s tím dokážete poradit a že panu řediteli vysvětlíte, jak se to dá udělat lépe.
Já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr už nebude reagovat na doplňující otázku.
Zahajuji další jednací den 54. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nyní prosím předsedu vyšetřovací komise pana poslance Pavla Blažka, aby předloženou zprávu uvedl.
Takže dovolte, abych se zabýval nejprve částí Tady bych rád hned zdůraznil, že tato část byla komisí schválena jednomyslně, to znamená všemi sedmi hlasy. Nikde není zakotvena povinnost, aby policejní prezident o tomto návrhu informoval další subjekty, například státní zástupce. Odbory ÚOOZ a ÚOKFK odpovědné za prověřování a vyšetřování trestné činnosti byly beze změn v náplni činnosti zařazeny pod jednotlivé sekce. O seznámení nebyl pořízen zápis. Rozhodnutí Tomáš Tuhého a Zdeňka Laubeho sloučit oba útvary pod jednotné vedení přitom bylo prezentováno jako konečné a neměnné. Projednávání konkrétních dopadů změny na komunikaci mezi NCOZ a státními zastupitelstvími a na kontinuitu probíhajících trestních řízení započalo až po medializaci organizační změny. Koncepční nebo strategické materiály, zpracované za působnosti současného policejního prezidenta, slučování útvarů s celostátní působností neřeší a ani se o něm nezmiňují. Zástupci Policejního prezidia neměli v souvislosti s návrhem změny zpracovány žádné aktuální a podrobné analýzy nebo statistiky, které by podporovaly jimi prezentované důvody. Zástupci Policejního prezidia se odvolávají na strategické a koncepční materiály z předchozích období, které se datují již od roku 1993, jak je zmíněno v materiálech v roce 2007, které byly komisi předloženy. Tyto dokumenty se v různých variantách zmiňují o možnosti spojování útvarů. Argumenty pro prověřovanou organizační změnu jsou v podstatě převzaty z těchto dokumentů. Neexistence analýz nicméně automaticky neznamená, že předložené argumenty byly nesprávné. Podle téhož pokynu vždy také existovala možnost nevkládat v konkrétní trestní věci dokumenty do systému elektronického trestního řízení, známého ve zkratce ETŘ.
Postup pana Šeredy je zásadně nestandardní. Odpověď pana Šeredy: Na základě důvěry. Dámy a pánové, tady orgán státní moci jedná na základě důvěry. Já prosím neznám zákon, který by dovoloval orgánu státní moci jednat na základě důvěry. Olomoucké státní zastupitelství se zkrátka urvalo z řetězu, zákony sem, zákony tam, a dělali si, co chtěli. V této věci, jak jste byli informováni, komise na pana Šeredu podává trestní oznámení. My jsme zjistili, že státní zástupci běžně svými pokyny zasahují do toho, kdo konkrétně v rámci policejního útvaru se bude věnovat nějaké agendě, s kým bude tuto agendu řešit, s kým o ní smí mluvit a s kým nesmí a tak dále. Když před komisí vypovídal ředitel GIBS plukovník Murín, nedokázal vůbec na některé otázky odpovědět, protože prostě ten spis nezná. Pan Tesařík od někoho něco věděl, přestože to bylo špatně, ale kdo je ten zdroj. To je jeden okruh. V druhém okruhu šetří podání trestního oznámení pana Komárka na pana Tuhého, ve třetím trestní oznámení pana Tuhého na pana Komárka. Jak mají ti zpracovatelé spolupracovat, sdílet si informace, když pracují prakticky na jedné věci? Já se domnívám, že ve vojensky organizovaném sboru je absurdní, aby nadřízený nevěděl, co dělá podřízený. Já bych stručně okomentoval dvě, která se týkají návrhu na změny v trestním řádu. Je logické, že tím také ztrácí nadhled. Proto navrhujeme toto opatření vyškrtnout. Druhé opatření je oprávnění přikázat, aby úkony ve věci prováděla jiná služebně činná osoba v policejním orgánu. Předseda tohoto hnutí prohlašoval, že vystoupí z koalice, ministr spravedlnosti prohlašoval, že v případě provedení reorganizace zváží svoji rezignaci. Mimochodem, upřímně řečeno, já si myslím, že nejvyššímu státnímu zástupci do personálních a organizačních záležitostí policie vůbec nic není. To je záležitost policejního prezidenta.
Já vás nejprve všechny odhlásím. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Vy říkáte velmi závažné věci a Sněmovna vás zjevně nemůže slyšet. Děkuji.
A já tady za sebe říkám, že souhlasím se vším, co tady pan poslanec Vondráček řekl.
Pan poslanec Vondráček.
Já bych v rámci faktické poznámky měl jeden procedurální návrh. Musím říct, že už mi trošku chyběl, už jsem to neříkal asi tři roky. Děkuji.
Určitě meritorně i procedurálně myslíte, abychom jednali a hlasovali. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Slovo má v obecné rozpravě řádně přihlášený pan poslanec Jiří Štětina.
Další věc, kterou chci říct, že se mi zde vůbec nelíbí dnešní atmosféra. Je to nechutné. Budu mít svůj projev asi strukturován na tři body. Samozřejmě vím moc dobře, že reformu policie musí dělat policejní prezident a ministr vnitra, o tom žádná.
Do dluhopisů pro občany vtělil daňový trik, aby jejich výhodnost ještě umocnil. A tady se dostáváme na začátek celého příběhu s korunovými dluhopisy. V zákoně o dani z příjmů byla mezera, díky které bylo teoreticky možné neplatit žádnou daň z příjmů. Přestože jako teoretická možnost tento postup právně existoval a trh o ní věděl, téměř nikdo se neodvážil toto využít, protože nepochyboval, že by Finanční správa jednala. V roce 2011, těsně před vydáním první emise Kalouskových dluhopisů, se objevila první internetová banka, která tento způsob začala využívat u nabídky spoření. Když se Ministerstva financí v roce 2011 novináři ptali, co na to říká a co s tím hodlá dělat, místo toho, aby se dočkali jasného odsouzení, pan Kalousek tuto myšlenku přijal za svou a rozhodl se stejným způsobem zatraktivnit také svůj produkt. Pokud jste si koupili dluhopisy za tisíc korun, museli jste si koupit tisíc jednokorunových dluhopisů. Pokud za milion, nedostali jste dluhopis v hodnotě jednoho milionu, ale milion dluhopisů v hodnotě jedné koruny. Pan Kalousek posvětil díru v zákoně, v zákoně, který sám nezvládl. Aby dostal své dluhopisy k občanům, umožnil jim, aby z úroků neplatili ani korunu. Vyhazování peněz z okna v přímém přenosu. A připravil k tomu tehdy velmi šalamounské vyjádření. Nevím, proč by se to nestalo předmětem masivního opakování. Je legální využít každé daňové skuliny, říkal pan náměstek pana Kalouska. A co následovalo? Firmy a banky začaly vydávat stále více dluhopisů. Takže korunové dluhopisy, které někdo se snaží teď mně vyčítat, to je především příběh pana Kalouska a jeho snahy o politickou popularitu za cenu ekonomické defraudace. Na závěr toho článku, který je delší, říká mluvčí Ministerstva, že se dírou budou do budoucna určitě zabývat. Článek 7. října 2011, autor Marek Hudema, Olga Skalková, Hospodářské noviny, rubrika Finance. Jsem rád, že jsem se mohl vyjádřit v rámci interpelací. Těch interpelací je více, takže budu velice rád, když si to všichni zapamatují, jak to bude, a toto všechno samozřejmě můžeme dokladovat.
Já bych se jenom krátce vyjádřil k začátku vystoupení pana vicepremiéra, a to k bodu, kde zpochybnil mého kolegu Pavla Blažka ve funkci předsedy komise. Má naprosto stejný, stejně hodnotný z hlediska chápání demokracie mandát jako vy a na základě toho, že je poslancem, byl vůlí této Poslanecké sněmovny zvolen předsedou vyšetřovací komise. Můžete zpochybňovat politické názory Pavla Blažka, na to všechno máte právo, ale nemůžete zpochybňovat tento fakt. Pavel Blažek je řádně zvolený poslanec vůlí lidu, Pavel Blažek byl vůlí této Poslanecké sněmovny jmenován předsedou vyšetřovací komise a jako takový vykonával svoji funkci. Co kdo dělal v minulosti, s tím nemá co dělat a tímto způsobem nezpochybňujte osobnost Pavla Blažka.
Děkuji panu poslanci Fialovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Birke, po něm pan poslanec Pavel Blažek, pak přednostní práva: pan předseda Kalousek, pan místopředseda Vondráček.
Děkuji vám, pane předsedající. Ale mně to je zásadně jedno, já chci být korektní. Problém je v tom, že vy jste naprosto nedali, vaše hnutí ANO nedalo vaše nominanty. Díky tomu... No, Úsvit samozřejmě, ten rezignoval, ani tam jednou nepřišel. Když potom jste ty vaše nominanty dali dodatečně, tak jenom pro vaši informaci, jeden z nich tam nebyl ani jednou a ten jeden tam byl jednou. Tak mi přestaňte tady říkat a hlavně do médií neustále, že Birke nemaká! A já tedy zcela určitě nepatřím mezi lidi, kteří nepracují. A vyberte si už konečně někoho jiného jako terč. I když chápu, že mi ten Hradec Králové, když jsme se proti vám všichni spikli, jak vy říkáte, nemůžete odpustit.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení limitu. Jako další pan poslanec Chalupa.
Takhle tomu rozumím já. Nevysvětlil. Definitivně. A to, co tady říkal pan ministr Pelikán - my nevíme, od koho to šlo, kam to šlo. To přece je nesmysl! A vůbec, vážení, je šest měsíců po provedení reorganizace, které jsme nezabránili, nevíme, jestli je to dobře, nebo ne. Nikdo neřekl, že reorganizace je úplně blbý nápad, ale tak jak se provedla, byla špatně. To je jednoznačné. Nikdo netvrdí, že kdyby se to projednalo, možná jsme po auditu národní bezpečnosti dospěli k tomu, že reorganizaci by bylo dobré provést, ale tak jak jste to udělali, tak prostě s tím nesouhlasím. A že to souvisí s jinými věcmi, to už jsem tady říkal. A je šest měsíců po provedení reorganizace a my se tady bavíme ex post o nějakých věcech, které už jsou nevratné.
Já také děkuji za dodržení času. Takže popořadě. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Teď jsem přišel na chvíli a zase rychle odejdu a budu to sledovat zpovzdálí. Pane ministře, zkuste se podívat, abyste měl informace, když už tady něco komentujete - a je to krásné, je to emoční, děláte to hezky. Ale vyšetřovací komise jako taková nepracovala v režimu utajení, v režimu zákona o ochraně utajovaných informací, pouze byla neveřejná. A to je podstatný rozdíl! Takže žádné utajované informace o průběhu jednání - nikdo neporušuje zákon, nic takového tady není. Nic nebylo v režimu utajovaných informací, pouze komise jednala na základě svého rozhodnutí neveřejně.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan ministr spravedlnosti.
Já jsem si nevšiml, že by tady bylo nějaké takové usnesení Sněmovny. Já prostě jenom čtu otevřené zdroje. Já si nemohu v tomto vyžádat zprávu, protože já si mohu vyžádat jenom sumární zprávu o probíhajícím řízení, nemohu si vyžádat detailní zprávu o nějakém odposlechu nebo zachycení telekomunikačního hovoru. Já čtu otevřené zdroje a ty otevřené zdroje mě prostě velmi zneklidňují. A zneklidňují mě pořád a myslím, že každého občana.
Vaše dvě minuty, pane poslanče! Ať to neprokecáte.
Já s ním plně souhlasím, že nám všem není jedno, kdo je policejní prezident. Ale někdo za něj nese ústavní odpovědnost.
Děkuji za dodržení času.
Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Chalupovi. Policejního prezidenta v této zemi jmenuje vláda na návrh ministra vnitra. Vy jste ministr spravedlnosti, prosím pěkně! Spravedlnost bychom měli vážit na lékárnických vahách.
Já musím tvrdě protestovat proti tomu naznačení, že snad klub ČSSD něco dostal dřív, nějakou zprávu atd. Nemyslím si, že by to bylo tak horké.
Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Dříve než se jmu komentovat závěrečnou zprávu vyšetřovací komise, je třeba vzdát ještě jedno poděkování. Děkovalo se zde poslancům pracujícím v komisi a spolupracujícím expertům. Jednání byla časově velmi náročná, často do večera, dvakrát dokonce přes půlnoc.